Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Tudíž prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Zemědělský výbor projednal návrh zákona 6. května, vydal stejné doporučení, tedy schválit. Návrh zákona dále prošel druhým čtením, a to obecnou a dále i podrobnou rozpravou, 1. června na 25. schůzi Poslanecké sněmovny, přičemž k návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Garanční výbor tak návrh dále neprojednával. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné pozměňovací návrhy, lze přikročit k hlasování o zákonu jako celku.
Já vám také děkuji. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 52 přihlášeno 162 přítomných, pro 156, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu předkladateli i panu zpravodaji a uzavírám projednávání tohoto bodu. Nyní načtu ještě došlé omluvy. Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr kultury Martin Baxa. Proto prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jedná se bohužel o jednu z těch norem, kde jsme v současné době již ve značné tísni ve vztahu k tomu, že neplníme lhůty, které jsme měli od Evropské unie, od Evropské komise, k zavedení do našeho právního řádu. Návrh zákona lze rozdělit na dvě části. První část, tedy samotný zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, obsahuje novou úpravu, a to povinnosti poskytovatelů služeb těchto platforem. Platformy jsou online služby, jejichž hlavním účelem nebo zásadní funkcí je zpřístupnění pořadů nebo videonahrávek, které vytvořili a na platformu nahráli sami její uživatelé, typicky YouTube.
Členské státy mají sledovat lovná zařízení obsahující plasty, která jsou uváděna na trh členského státu, jakož i sběrná odpadní lovná zařízení obsahující plasty, a podávat zprávu Evropské komisi. Dále členské státy mají zajistit, aby výrobci lovných zařízení obsahující plasty pokrývali náklady na tříděný sběr odpadních lovných zařízení obsahujících plasty a náklady na jejich následnou přepravu a zpracování. Druhý pozměňovací návrh je legislativně technického charakteru, posouvá účinnost návrhu zákona.
Děkuji paní zpravodajce. Hlasování číslo 53, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Konstatuji, že jsme sloučili obecnou rozpravu k těmto dvěma tiskům. Proto rovnou přerušuji projednávání bodu číslo 6 a zahajuji projednávání bodu číslo Předložený návrh, prosím, aby uvedla za navrhovatele paní ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.
Děkuji. Navrhována jsou zejména tato opatření: za prvé stanovení cílů pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových láhví - od 1. ledna 2025 minimálně 75 % hmotnosti těchto obalů a od 1. ledna 2029 minimálně 90 % hmotnosti těchto obalů. Pak stanovení povinného obsahu recyklátu v plastových láhvích - PET láhve budou muset obsahovat od roku 2025 aspoň 25 % recyklovaných plastů a všechny plastové nápojové láhve o objemu až 3 litry budou muset od roku 2030 obsahovat alespoň 30 % recyklovaných plastů. Opatření ke snížení spotřeby nápojových kelímků a nádob na potraviny z plastů a výrazné zjednodušení zavedení dobrovolného zálohování pro výrobce nápojů. Zorganizovalo dva kulaté stoly, debata byla vedena i na půdě Poslanecké sněmovny. Vyjadřujeme vůli se dále tímto návrhem zabývat. Děkuji za kvalitní debatu ve výborech, na kulatých stolech a děkuji za pozornost.
Děkuji za přednesení návrhu. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.
Ještě se hlásí paní předsedkyně, jestli je tam nějaký procedurální protinávrh nebo...
O tom asi hlasovat nebudeme, ne, o přestávce, takže ani bych neměla proti čemu ho dávat. Zbytečně se to vyhrotilo, ta situace. Škoda, ten týden byl... docela jsme se snažili všichni chovat konstruktivně, jak koalice, tak opozice. Po přestávce klubu SPD.
Po přestávce klubu SPD žádáte i vy přestávku na jednání klubu hnutí ANO.
Pane Svobodo, prostřednictvím paní předsedající, vaše rady si nechte pro váš klub, my si budeme dělat to, co my budete chtít. Za druhé, my nebudeme Sněmovnu blokovat, když vy budete schopni se s námi domlouvat. Vládnete přes půl roku, tak se srovnejte.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedkyně. My vám to nevyčítáme, samozřejmě taky víme, že jste nemohli všechno stihnout.
Děkuji za slovo. Cílem mého pozměňovacího návrhu je zjednodušit přístup k audiovizuálním mediálním službám osobám se sluchovým a zrakovým postižením. Především posiluje kontrolní mechanismy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která tak bude moci lépe dohlížet na dodržování akčních plánů. Ty jsou totiž novou povinností vyplývající z návrhu zákona a budou připravovány ve spolupráci s organizacemi, které sluchově postižené zastupují. Dále navrhuji, aby k členění akčních plánů docházelo po letech. Bude tak snazší sledovat postup a vyhodnocená zjištění reflektovat v následném akčním plánu a další rok. Součástí návrhu je také závazek v posledním roce prvního akčního plánu pro zkrácené období zpřístupnit osobám se sluchovým postižením minimálně 30 % pořadů počítaných z vysílacího času. Navrhuji také doplnění přehledu zpřístupněných pořadů a času odvysílání do výkazu plnění akčního plánu a zároveň rozšíření stávajících archivačních povinností i na zpřístupnění osobám se zrakovým či sluchovým postižením. To považuji za nedůstojné a nepřípustné. Můj pozměňovací návrh také provádí některé nezbytné úpravy přechodných ustanovení zákona, která se musela aktualizovat vzhledem k tomu, že původně byl tisk připravován už pro minulé volební období.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. Pak samozřejmě se k němu přihlásím v podrobné rozpravě. Jedním z témat, které fakticky bezprostředně po nástupu do funkce ministra kultury jsem musel začít řešit a stále řeším, je téma filmových pobídek. Pokorná Jermanová a myslím si, že je to věc, která si zaslouží naši pozornost. Dramaticky tento stav urychlil pandemický stav v letech 2020 až 2021, kdy tedy došlo k tomu, že se poptávka po tomto sledování, abych řekl obecně, seriálových a podobných děl zvětšila.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s dohodou mezi předsedy našich klubů. Nyní konečně k domluvě. Vrátíme se k němu při dalším jednacím týdnu naší Sněmovny. Zároveň bych vás rád informoval, že pan předseda Kolovratník svolává poradu volební komise do volební místnosti tak, aby například vznikla dohoda na nějakém vnitřním usnesení, které nicméně musí, jak jsem četl v jednacím řádu, být rozesláno poslancům 24 hodin před hlasováním. Přerušuji naše jednání a znovu opakuji, že se sejdeme 14. června ve 14 hodin.
Nikoho dalšího do obecné rozpravy jsem neviděla přihlášeného, ale činí tak pan poslanec Babka, takže prosím, máte slovo.
Já bych možná jenom v krátkosti navázal na to, co tady představila paní kolegyně poslankyně Kocmanová, a možná i dotaz na vás, pane ministře.
Nikdo další se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se, zde je zájem o závěrečná slova od pana předkladatele? Je zájem, prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pevně věřím, že i další jednání volebního výboru po druhém čtení postoupí rychle tak, abychom mohli tento návrh zákona co nejrychleji projednat.
Vidím, že nikoliv. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. O slovo se v podrobné rozpravě přihlásil pan poslanec Berkovec a také pan ministr Baxa, tudíž tedy prosím pana poslance Berkovce.
Vážená paní předsedkyně, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám pěkný den.
Nyní tedy avizovaný pan ministr v rámci podrobné rozpravy. Prosím. Také děkuji. Nikoho dalšího už přihlášeného nevidím. Ani pan předkladatel, ani pan zpravodaj nemají zájem. Tudíž vzhledem k tomu, že není žádný hlasovatelný návrh, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodajovi i panu ministrovi jakožto předkladateli. Načtu další omluvy. Předložený návrh uvede za navrhovatele ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Dobrý den. Moc děkuji za předání slova, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem, vážené dámy, vážení pánové. Jedná se zejména o tato opatření: Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Označování výrobků za účelem informování konečného uživatele o přítomnosti plastu ve vybraném plastovém výrobku. Zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojené povinnosti. Provádění osvětové činnosti pro konečné uživatele vybraných plastových výrobků.
Také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Krátce vám osvětlím hlavní pozměňovací návrhy přijaté výborem pro životní prostředí. Upravili jsme také povinnost autorizované obalové společnosti zajišťovat výši průměrných nákladů obcí tím způsobem, že autorizovaná obalová společnost bude zjišťovat náklady obcí nejenom na provoz systémů zpětného odběru, ale i na využití odpadů z obalů.
Děkuji paní zpravodajce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré dopoledne. To je ten důvod, proč jsem zde. Když jsme sněmovní tisk 55 procházeli, tak se přiznám, že ve skupině poslanců jsme měli poměrně značné obavy z jeho dopadu do praxe obcí a do podnikatelské praxe. Hned vysvětlím proč. Evropská směrnice poprvé přináší do České republiky, do českého prostředí, něco výrazně nového a výrazně nové vztahy mezi obcemi a výrobci v tom smyslu, že samozřejmě takové instituty jako provozovatele kolektivních systémů, to v odpadové legislativě známe, ale ten robustní nový systém vzájemných náhrad, finančních náhrad mezi výrobci a obcemi, respektive mezi provozovateli kolektivních systémů a obcemi, to je opravdu novinka, kterou přináší evropská směrnice, a je potřeba samozřejmě nějakým způsobem pokud možno odladit, aby tento nový systém fungoval co nejlépe jak pro obce, tak pro výrobce a pro provozovatele. Pozměňovacím návrhem přinášíme do vládního návrhu to důležité.
Jdeme za urnu, vložíme je do obálky, pak se z ní ten lístek nebo ty lístky vyndají. Já jsem si teď, když jsem poslouchal tu rozpravu, to rychle ověřil u sekretariátu. Tomu asi rozumím.
Víkend - děkuji, paní předsedající - se blíží.
Pan Foldyna ještě měl faktickou poznámku.
Děkuji. Takže to bylo... Bylo to takto.
S přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Schillerová, připraví se pan poslanec Juchelka.
Nebudu nikoho urážet, nikoho zesměšňovat, nepatří to vůbec do mé výbavy.
Děkuji. Další v pořadí se hlásí pan poslanec Juchelka.
Já jsem chtěl říct to samé jako paní předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO, že de facto se o nic nejedná.
Další v pořadí pan předseda Benda.
Tak je to snaha zbořit tu volbu dneska? Je to snaha tu volbu dneska zbořit, nebo není?
To byl poslední přihlášený... Ptám se, jestli se ještě někdo do rozpravy hlásí? Rozpravu končím. A nyní se musíme vypořádat s tím, co tady zaznělo. Jednak pana předsedy Okamury, pak tu byl protinávrh pana ministra Stanjury. Čili podle mého názoru a podle názoru sněmovní legislativy je skutečně váš návrh, pana předsedy Okamury, samozřejmě i protinávrh pana ministra Stanjury nehlasovatelný. Já to konstatuji. Chci se zeptat, jestli má někdo námitku proti mému postupu? Hlásí se pan předseda Fiala s přednostním právem.
Nyní s přednostním právem pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.
Mohu garantovat to, že i taková je dohoda v rámci celé vládní koalice, že tento tisk bude projednán na pokračování dnešní řádné schůze příští týden ve středu v bloku třetích čtení, tedy 13. července.
Nyní se přihlásil o slovo pan poslanec Juchelka. Nyní vystoupí pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo, pane předsedo.
Další dva návrhy už asi úplně konsenzuální nebudou. Je to poslední třetí čtení, které nám zbývá před prázdninami. Jedná se o zákon z dílny pana ministra Lipavského jako ministra zahraničních věcí. Takže jako poslední bod.
Paní poslankyně Pastuchová ještě k návrhu pořadu.
Děkuji, paní předsedající. Já tady vítám všechny záchranáře , děkujeme za vaši cestu sem. Ale že tu není ministr - a já musím oponovat. Mnoho a mnoho zákonů se zde projednává bez toho, aby tady byl ministr, a převezme jeho roli někdo jiný, pane předsedo, takže prosím, na tohle se nevymlouvejte.
K pořadu schůze? Budete navrhovat nový bod.
Tady sedí záchranáři, také je zdravím velice, všichni jim pořád děkujeme, v covidu jsme jim děkovali, děkujeme jim každou chvíli. Tady mluvili mí kolegové poslanci, kteří jsou profesí záchranáři, takže od nich je to autentičtější. Pan ministr financí, já jsem mu tady vysekla poklonu, říkala jsem, jednou tady hájíte a předkládáte zákon o veřejném zdravotním pojištění, včera o konečných vlastnících, vedli jsme vysoce právní debatu, kdy on to předkládal - to není nic proti vám, pane ministře. V žádném případě. Šlo to. A to, že tady slyším, že - zástupný problém, že tu není ministr Jurečka? Prosím vás, bylo to na pořadu. Takže musel počítat s tím, že tady bude. Prostě ti lidé teď tam nahoře čekají na to, co uděláte, a bedlivě to sledují. Takže prosím, já se připojuji ke svým kolegům, prosím, abyste to zohlednili, prosím, abyste vyhověli záchranářům, narovnali tu chybu, která je poškozuje, a navrhuji tedy zařadit sněmovní tisk 237 jako bod 6 dnešního jednání schůze. Děkuji.
Nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Výborný.
Součástí toho tisku je i oprava chybného pozměňovacího návrhu, který jsme tady všichni rukou společnou v tom minulém volebním období skutečně schválili. Chci zdůraznit, že chybu ale nemůžeme opravit novou chybou. I to, co bylo předloženo panem poslancem Brázdilem, je bohužel chybné a zneužitelné. Garantoval jsem tady, že bude takto projednána řádně příští týden. Ten bod v tuto chvíli byl zařazen jako bod desátý, proto tady ani pan ministr není a plní jiné pracovní povinnosti. Samozřejmě kdyby to bylo jinak, tak by tady pan ministr byl. Je zbytečné se tady z něčeho obviňovat.
Ještě má zájem o vystoupení s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.
Tak všichni jsme si vědomi rozložení sil v této Sněmovně. Jsme si vědomi toho, jak předem to hlasování dopadne. Myslím, pane předsedo Výborný, že poznámka o estrádním divadle byla zbytečná. To, že mí kolegové tady kultivovaně navrhli zařazení tisku? To je estrádní divadlo? Nebo snad to, že se záchranáři na to přišli podívat? Takže já nevím, kdo by tady dělal jaké divadlo. Tady každý vystoupil kultivovaně a mluvil o své motivaci a o důvodech, proč to zařadit. Podpoříme dnešní hlasování. Myslím si, že tady to hraní na čas nehraje vůbec žádnou roli. Možná by bylo lepší, kdybyste tady řekl ano, my navrhneme hlasování ve středu, že to prohlasujete, vyhrajete, to je jisté, ale kdybyste řekl, jak budete hlasovat. To by možná ty lidi uklidnilo. Kdyby slyšeli, my nebudeme hlasovat dnes, budeme hlasovat ve středu, ale podpoříme ten návrh.
To mi nedává úplně logiku. A také bych vás chtěla požádat, protože všichni víte, že složky integrovaného záchranného systému jsou ti, kteří nám pomáhají v každodenních záležitostech, zachraňují lidské životy.
Když pan předseda Výborný říká, že je to divadlo a teátr, já si to nemyslím. Pane předsedo, tento sněmovní tisk probíral garanční výbor pro sociální politiku, kde se hlasoval i tento pozměňovací návrh. Seděli tam zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a na žádnou chybu v tomto pozměňovacím návrhu nás neupozornili.
Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňovacím návrhem k návrhu pořadu? Nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak jste je načetli. Přistoupíme tedy k hlasování v pořadí, v jakém byly podány. To znamená jako první bod a pak jako bod pátý. Tedy pardon, sedmý. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny dne 23. června tohoto roku.